Premiér říká: To je nějaké divné, trestní oznámení, šup.
Já bych jenom chtěla říci, že tento poslanecký návrh má neutrální stanovisko vlády. Paní předkladatelka tady uvedla, že to není pravda, ale tak jak jsem podrobně studovala celý návrh, tak musím říci, že ať se snaží o nějakých sedm pozic, sedm zásadních změn, tak ten samotný návrh je napsán velice legislativně technicky špatně.
Děkuji paní zpravodajce.
Na úvod mi dovolte říci tu nejzásadnější informaci. Pracovníci z praxe, s kterými jsme konzultovali, a jak jsem říkal, jsou to vedoucí pracovníci Úřadu práce České republiky, jsou to vedoucí pracovníci sociálních odborů magistrátů či radnic postižených měst a obcí v České republice, tak tito pracovníci z praxe označili řadu legislativních mezer, které je třeba vyřešit. To se mi nelíbí. Myslím, že ten problém zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými vůbec není k smíchu. Ale to přece vůbec není k smíchu, že slušní a řádní lidé doplácí na ty parazitující a že jste to tady nikdy nechtěli změnit. A nezměnili jste nic. Jedním z navrhovaných předpokladů pro vyhovění žadateli o sociální pomoc je i řádné plnění rodičovských povinností včetně řádné zákonem požadované předškolní a školní docházky. To samozřejmě navrhujeme, abychom upřesnili tyto povinnosti. Věřím, že všichni se shodneme na tom, že klíčem k tomu, aby se alespoň děti vymanily z chudoby a neskončily na sociálních dávkách jako rodiče a prarodiče, je vzdělání a výchova. A nedělejme si iluze, řádnou výchovu děti sociálně nepřizpůsobivých v rodině nemají, naopak se tam učí od rodiny stejnému životu bez práce a často mimo zákon. Zvláště škola, alespoň povinná roční předškolní příprava, je zcela zásadní hlavně u romských dětí.
Dobrý podvečer, pane předsedající, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Tento návrh vznikal v těsné interakci s odborníky z terénu a praxe. Vyrůstají zde generace dětí bez šance na slušnou budoucnost a život v jejich sousedství je pro slušné pracující občany nebezpečím a noční můrou. Je povinností státu zde nekompromisně zasáhnout. Je naší povinností tyto pracovníky ocenit a podpořit, v první řadě samozřejmě finančně, protože se na ně při zvyšování platů nepochopitelně zapomíná ve prospěch jiných skupin, ale i morálně a právně. Musíme jim říci a dokázat takto i v praxi, že si jejich práce vážíme a že za nimi vždy budeme stát, ať se nebojí rozhodovat dle zákona a svého svědomí. Nejvíce se týká takzvaného doplatku na bydlení, což je dávka, která si zaslouží vlastní komplexní úpravu, na kterou taktéž čekáme léta. Snad se i zde začne blýskat na lepší časy. Výrazné úpravy jsou zapotřebí i u takzvané mimořádné okamžité pomoci, ale to je specifická materie a předmětem tohoto návrhu není. Povinnost zajistit řádnou docházku a účast dítěte na posledním roce předškolního vzdělávání a na přípravě na docházku do základní školy je zcela srovnatelná s povinností rodiče zajistit řádné plnění povinné školní docházky dítěte. Povinná školní docházka a povinná roční příprava na ni jsou jedním ze základních nástrojů socializace dítěte a jeho integrace do společnosti i z pohledu přípravy na budoucí další studium či výkon profese. A současně není ospravedlnitelné vyplácet sociální dávky těm osobám, které neplní své zákonné povinnosti ve vztahu ke státu a ke svým dětem. Rozšíření příslušného ustanovení o odkaz na dodržování školského zákona je nutné z toho důvodu, že tato právní norma upravuje i povinnosti zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, mezi které patří mimo jiné povinnost zajistit, aby dítě a žák docházeli řádně do školy nebo školského zařízení, a dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. V předmětné době evidoval Úřad práce 22 tisíc osob, které nemusely na základě lékařského potvrzení plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu.
To, že ještě něco proběhlo úředně v pořádku, neznamená, že ta zakázka je v pořádku. My jsme ji rozporovali, protože se nám zdála komplikovaně udělaná. Byla komplikovaně zadána, díky čemuž se přihlásilo poměrně málo subjektů, které to vysoutěžily. Nakonec tedy soutěžily jenom dva, a i proto byla ta cena poměrně vysoká. My jsme to zrušili, a ano, padlo tam trestní oznámení. Proto bylo podáno trestní oznámení. Ta zakázka se soutěží jinak, jednodušeji, a v tuto chvíli mohu říci, že ta předběžná cena, kterou jsme odhadli, by mohla být někde na polovině. To znamená, není to o tom, že dneska říkám, že vyměním všechny náměstky. Je to o tom, že říkám, vypíše se nová organizační struktura, která by měla být hotova do konce února, a na základě toho se vypíší výběrová řízení na pozice jednotlivých náměstků. Bude to náročné, ale tu odpovědnost za to pochopitelně beru se vším všudy. Praha - Varšava - Ostrava - Brno - Budapešť s tím, že všechny tyto trasy se začnou budovat postupně. Takže všechny tyto věci se pochopitelně řeší v nějakém sledu, neřeším je jenom já, je tam nějaký tým lidí, který na tom participuje. Rozumím tomu, že se může zdát to, že řídit dva resorty je hypernáročné. Náročné to je, troufám si ale tvrdit, že to není ve smyslu té agendy věc nedělatelná. A popřeli bychom i to, že vznikají různá nová, kombinovaná ministerstva v různých zemích vždycky třeba po určitých volbách. Tady bych jenom třeba dal zajímavý příklad, a to je Rakousko, kde vzniklo relativně nově, nechci říci superministerstvo, ale ministerstvo, které je tvořeno životním prostředím, dopravou a energetikou. Ano, náročné to je, ale chtěl jsem ukázat, že je tam obrovské množství společných produktů, které lze zkombinovat a do určité míry možná i zjednodušit tím, že se budou řídit prostřednictvím jednoho ministra. Zmínil bych konečně i třeba tu 416, která zde padla, jakkoli nad ní můžeme diskutovat, jestli je dobře, nebo jestli je špatně.
Prosím, zaujměte svá místa.
Děkuji. Jsou to lidé, kteří pracují. Bohužel jsou to lidé dost často velmi nízkopříjmoví, sociálně ohrožení, jsou na hranici chudoby. Já tady mám několik konkrétních důvodů, které bych tady chtěl zmínit, proč žádám o to, aby tento bod byl zařazen, aby o tom poslanci byli informováni, mohli se k tomuto záměru vyjádřit, protože registruji, že i v rámci projednávání tohoto materiálu v mezirezortním připomínkovém řízení jsou k tomuto materiálu velké výhrady z ostatních ministerstev, jako je Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, Ministerstvo zdravotnictví, ale i další rezorty. Není dořešena otázka, jakým způsobem k tomu budou přistupovat lékaři, jaké budou uvádět důvody té zdravotní absence. Není tady dohoda s tím zdravotním sektorem. Samozřejmě i ten nový návrh způsobu výpočtu této dávky je velmi zvláštní, protože nově by měla být dávka na bydlení stanovena na základě... Tržní nájem je přitom dvakrát vyšší. To prostě je opravdu výrazné zhoršení té situace. Je to tu také v situaci, kdy tady máme kauzy v poslední době, kdy maminky s dětmi pro relativně drobné porušení některých podmínek, při tom že chtějí uživit svoji rodinu, jsou to samoživitelky, tak jim hrozilo to, že se ocitnou na ulici. To jsou další případy, které v tento okamžik by znamenaly, že tyto ženy samoživitelky, byť mají snahu pracovat, by velmi rychle na té ulici skončily. Děkuji za podporu tohoto návrhu.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já vás chci také požádat o zařazení nového bodu na program této schůze. Minulý týden, poměrně v tichosti, bez nějakého většího zájmu, vláda schválila žalobu na Evropskou komisi. Ten zásadní vzkaz, který jsme tímto dali svým partnerům v rámci Evropské unie, dala vláda a my máme možnost se od něj jako Poslanecká sněmovna distancovat. Buď to můžeme tedy přeložit tak, že na byznys premiéra se sahat nemá, to si nenecháme jako Česká republika, anebo se můžeme vyjádřit jako Poslanecká sněmovna k tomu, že se distancujeme a že střet zájmů, který byl jasně konstatován u Andreje Babiše, nevnímáme jako věc, s níž souzníme. Ministři za sociální demokraty už se vyjádřili v rámci toho hlasování. A vy se můžete samozřejmě v rámci té debaty pak také ministrů ptát na to, co je k takovému hlasování vedlo a zda by tak hlasovali, i kdyby se týkala tato problematika jiné firmy než přímo holdingu Agrofert. Asi si všichni nějak odpovídáme na tuto otázku. Ale mě by zajímala odpověď právě těch odpovědných. A proto se chci tedy -
Já vás na okamžik přeruším.
A věřím tomu, že tedy nám záleží na tom mít i možnost se k tomu sami vyjádřit, a nikoliv mlčením tento postup vlády vlastně odsouhlasit. Děkuji vám za pozornost.
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl reagovat na ten návrh pana předsedy Jurečky. Pojďme si nechat tu debatu, pokud sem ten návrh přijde, na první čtení, na čtení druhé nebo třetí.
Jde hlavně o důkaz toho typu, že daná osoba společně s žadatelem o dávku pomoci v hmotné nouzi neužívá společně byt, anebo o případy, kdy je sice užívá, ale nepodílí se prokazatelně na úhradě nákladů společných potřeb. Pátou změnou navrhujeme do zákona implementovat podklad pro vyloučení z okruhu tzv. společně posuzovaných osob u těch osob, které nepřiznávají žádné příjmy, nepracují, nepodnikají a ani si práci aktivně nehledají. I proto se současně navrhuje prodloužení doby, po kterou může být dávka pomoci v hmotné nouzi odebrána či snížena, a to ze současných tří měsíců na mnohem citelnější dobu jednoho roku. Účinnost tohoto zákona se navrhuje k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Naprosto klíčový je zde odstavec 3 článku 26 Listiny základních práv a svobod. Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje. Podmínky stanoví zákon. Navrhované právní úpravy nejsou v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Kompatibilitu návrhu s evropským právem dosvědčuje stanovisko Parlamentního institutu. Rozsah tohoto snížení nelze přesně a kvalifikovaně predikovat, jelikož je závislé na více proměnách. Navrhované úpravy mohou mít dopad na určitý specifický segment pseudopodnikání, a to v oblasti pronájmu některých nemovitostí, zejména ubytoven, které primárně využívají příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi zejména v lokalitách s vyšším stupněm sociálního vyloučení. Předložené návrhy nesměřují proti občanům ve složité sociální situaci. Chceme jen odstavit od veřejných zdrojů ty, kteří odmítají pracovat, podvádějí a žijí na úkor svých spoluobčanů, kterým se přitom ještě mnohdy nepokrytě vysmívají. Dámy a pánové, nebráníme se jakékoliv diskusi nad tímto návrhem nebo jeho částmi. Těšíme se na věcnou, kritickou diskusi, neboť jenom ta nás může posunout vpřed. Jsme připraveni vždy k jednání ve prospěch cíle. Opravdu už v oblasti současného tristního nastavení systému sociálních dávek se všemi negativními důsledky nemůžeme dál na nic čekat. Chceme jen konečně nastartovat pozitivní změny v této oblasti. V zájmu samotných příjemců dávek, v zájmu jejich dětí a všech obětí negativního fenoménu vyloučených lokalit, v zájmu sociálních pracovníků a pracovníků Úřadu práce, kteří bez odezvy na alarmující situaci upozorňují léta, v zájmu slušných, pracujících občanů, kteří toto plýtvání svým charakterem na hranici výpalného platí. Prosím vás tedy o propuštění do druhého čtení a děkuji za pozornost.
Prosím, paní zpravodajko, ujměte se slova.
Děkuji, pane předsedající.

Já jsem vzal Ministerstvo dopravy, protože to považuji za svoji maximální odpovědnost. A prosím, nebo žádám o to, aby se hodnotily zejména výsledky, nikoliv to, kdo a jak si tam jakým způsobem co organizuje. Já za ty výsledky nesu plnou odpovědnost. Já je tady nesu. Hlavně já. A věřím, že vy budete první, kteří mě na to upozorní.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovoluji si, pane ministře, nesouhlasit s vaším tvrzením, že žaloba, která byla podána, je podána v zájmu všech daňových poplatníků České republiky. Jediný daňový poplatník, který na ní má skutečně zájem, je beneficient svěřeneckého fondu, který je současně i předsedou vlády České republiky. V zájmu všech ostatních daňových poplatníků je, aby takové řízení s Českou republikou vůbec nebylo vedeno a aby její premiér nebyl v bezprecedentním konfliktu zájmů, v kterém pan předseda vlády Babiš je. Vy jste několikrát zdůraznil, a zdůrazňujete to velmi často, že je to výkladová záležitost a že by Evropská komise neměla mít pouvoir vykládat české zákony. Ale to mluvíte výlučně o zákonu o konfliktu zájmů z roku 2017, kde tedy české instituce mají diametrálně odlišný názor, než má Evropská komise. Ponechávám stranou, že já si myslím, že Evropská komise má pravdu, protože v tom vidí účelové obcházení zákona. A tam už žádný výkladový nesoulad není a ani nemůže být. Dokonce o něm české instituce ani nehovoří, protože tam je to naprosto jasné. Tam se mluví jenom o tom, že nesmí být ani možnost konfliktu zájmů. Vztahuje se to i na rodinné příslušníky. Kdybyste řekli mezi únorem 2017 a srpnem 2018, je to nejisté a tam se chceme dohadovat, tam se chceme soudit, ale od srpna 2018 musíme udělat to zásadní, co je povinností vlády České republiky - odstranit ten konflikt zájmů, tak bych to pokládal za fér. Ale ten základní problém, ten konflikt zájmů, ten v pořádku není a nemůže být. Takže v zájmu všech daňových poplatníků minus jednoho, to je ten beneficient, je, aby tento konflikt zájmů byl odstraněn, tedy buď aby firmy ve svěřeneckém fondu pana premiéra Babiše nebraly evropské dotace, anebo aby se pan premiér Babiš neocital v situaci, a to by samozřejmě nemohl být premiérem, kdy sám sobě bude rozhodovat o tom, kolik, kdy a jak sám sobě vyplatí. To je prostě zřejmý konflikt zájmů, o kterém nepochybuje ani Evropský parlament, o kterém nepochybuje ani Evropská komise. Ten závěr prostě nemůže být jiný, ať tady budete mlžit, jak tady budete mlžit. A tím, že to jenom protahujete, tak zvyšujete politické náklady a pravděpodobné finanční škody. A ta není v zájmu daňových poplatníků.
Děkuji, pane předsedo.
Děkuji. Děkuji panu ministru Havlíčkovi za jeho krátké úvodní slovo, i když bych rád o tom diskutoval na jiné platformě než tady.
Rád bych doplnil pana předsedu Faltýnka - nebo řídit několik ministerstev najednou.
Další přihlášku do rozpravy nemám. Hlásí se prosím někdo z místa do rozpravy? Závěrečná slova. Má, takže pan poslanec Profant závěrečné slovo.
Já děkuji za debatu. Já nechci uvádět žádné nové argumenty, protože to považuji za neférové. Nicméně chtěl bych ještě zopakovat jednou, že ten návrh počítá se zachováním současné cesty a přidává zjednodušenou cestu pro ty, kteří o to mají zájem. Samozřejmě, v čem se asi trošku míjíme, je to zaměření. A já jsem velmi rád, že jsou takoví schopní a podnikaví lidé. Jinak budou odcházet. Byl bych rád, abychom tyto lidi neignorovali, abychom jim vyšli vstříc, posunuli se například k tomu Estonsku z toho našeho 134. místa a cílili na přední příčky pozic v tom žebříčku Doing Business Světové banky.
To bylo závěrečné slovo. Pan zpravodaj chce se závěrečným slovem? Ano, prosím, pan poslanec Fridrich, který je zpravodajem. Máte slovo.
Děkuji vám za slovo. To bych si nikdy nedovolil. A považuji to za normální diskuzi. Prostě máme odlišné názory a vznášíme argumenty. Takže o žádné výčitky nešlo. Chtěl bych říct, že padlo tady 134. místo, kde jsme na žebříčku ve světě. Ano, je to pravda. Znovu opakuji to, že i z mých praktických zkušeností je i dneska možné založit firmu za jeden den a rozhodně k tomu nepotřebujete žádné známosti nebo nějaké široké kontakty. Čili rozhodně se nejedná o to, že by to pokrylo celé podnikatelské spektrum. A já bych chtěl říct jednu věc, která mě vedla k tomu, abych ten návrh na přepracování vedl. My se tu pořád bavíme o tom, jak je to složité tu firmu založit, co může udělat stát, jak to bude fungovat. Ale já jsem z podnikatelského prostředí, prožil jsem tam celý život. A pro mě ten klíčový argument je ten, jak budete věřit firmě, která je založena bez účtu v bance, bez koruny na účtu a bez sídla společnosti. Já bych tedy s takovou firmou rozhodně žádný kontrakt neuzavřel. A argument, že koruna není žádný garant. A ať už nezdržuji, protože jak už všichni tady kolegové řekli, všechno bylo řečeno, jenom srovnám stávající stav s tou navrhovanou úpravou. Takže platná úprava: Notářský zápis, živnostenské oprávnění, banka, souhlas se sídlem. Návrh, který tady byl předložen, je společenská smlouva přes internet, třeba doma v neděli v půlnoci. Ale pak živnostenské oprávnění - banka souhlas se sídlem, pokud chcete podnikat, a pokud chcete být důvěryhodní na trhu. Obojí je schopné člověk stihnout za den. A podle mě ta důvěra mezi podnikateli má mnohem větší váhu.
Děkuji. To bylo závěrečné slovo pana zpravodaje. Já jsem přivolal poslankyně a poslance do sálu a nyní jsem vás všechny odhlásil na základě vaší žádosti. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Děkuji. Jsme připraveni na hlasování. Hlasujeme tedy o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu navrhovateli. A s přednostním právem pan předseda Michálek.
Takže já myslím, že se to teď v praxi ukázalo, jakým způsobem se dodržují volební sliby.
Nyní omluva. A já teď prosím paní poslankyni Lucii Šafránkovou, aby se za navrhovatele ujala slova a představila nám předložený návrh.
Pan poslanec Beitl stahuje svoji omluvu, je přítomen. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejdříve vás chci seznámit s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme nejdříve vyřadit tyto body schváleného pořadu: bod 221, sněmovní tisk 582 - ochrana spotřebitele, třetí čtení; bod 223, volební bod - změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. To je k vyřazení. A dále grémium navrhuje zařadit do schváleného pořadu: Za čtvrté grémium navrhuje: Po bodu 291 písemné interpelace navrhujeme pokračovat body z bloku smlouvy 1. čtení. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. Ještě dodatečné omluvy. A nyní tedy k pořadu schůze. Prosím máte slovo.
Přicházím s prosbou. Musím říct, že za nás, za KDU-ČSL, je důležité řešit problematiku byznysu s chudobou. Je potřeba řešit otázku vyloučených lokalit, problematiku nedostupného bydlení, předraženého, chybějící sociální bydlení.
Jak už tady padlo, tak já jsem před vánočními svátky poslala do meziresortního připomínkového řízení vládní návrh dvou zákonů. Je to vlastně novela, která se týká dávek na bydlení, nově přídavku na bydlení.
Nebylo to úmyslně, můžete pokračovat.
To je legrace, pane místopředsedo, opět. Ale nedělám si z vás srandu, ale myslím to dobře. Není to pravda.